Nicméně to, že to přepočítávání zrušíme, není řešením.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ptám se na závěrečná slova - pan ministr?
Jsou to dva senátní volební obvody, já jsem to říkala, je to Benešov a Sokolov, a proto je nutné v tuto chvíli za dané situace schválit ten pozměňovací návrh ze Senátu. Je daleko menší riziko toho, aby pak případná žaloba u Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu byla zamítnuta.
Děkuji paní zpravodajce. Přednesu návrh usnesení, ale předtím vás všechny odhlásím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, zákon, který předkládáme, má za cíl posílit nezávislost státních zastupitelství, o jejichž přesoutěžení před několika měsíci mluvil pan ministr spravedlnosti. Hlavními tezemi zákona je zavedení časově omezeného výkonu funkce vedoucího státního zástupce a nemožnost opakovat výkon této funkce dvě funkční období u téhož státního zastupitelství. V případě nejvyššího státního zástupce pak je možnost opakování funkce zcela vyloučena. Smyslem je oddělit délku funkčního období od volebního cyklu a zároveň poskytnout vedoucím státních zástupců dostatek prostoru pro koncepční a metodickou práci na jejich státním zastupitelství. To řešíme ostatně i v přechodném ustanovení tak, aby všechny vedoucí státní zástupce nemohla přejmenovat jedna konkrétní vláda v jednom funkčním období.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. I tento návrh byl přijat a body byly vyřazeny. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které v tuto chvíli zazněly. Omlouvá se pan poslanec Josef Kott od 17.30 do konce jednacího dne z dnešního jednání. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Veselý od 17.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný z dnešního dne až do konce týdne ze zdravotních důvodů. Poprosím o klid v sále.
Ještě než otevřete bod, pane předsedo, a dáte slovo pověřenému členovi vlády, tak bych rád zdůraznil, že ten schválený bod se jmenuje stanovisko vlády, nebo pozice vlády. To znamená, ať ho bude přednášet jakýkoli člen vlády, je to pozice celé vlády. A kdyby snad druhý den předseda vlády říkal, že to popírá, protože to říkal úplně jiný člen vlády, tak to neplatí.
Zatím jsme to vždy dodrželi. Myslím, že to není problém. Za vládu České republiky vystoupí pan ministr zahraničí Martin Stropnický k tomuto bodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, děkuji za slovo. Tragická situace v Sýrii trvá již osmý rok. Válka v dříve 22milionové zemi připravila o život kolem 500 tisíc lidí. Odhady se liší podle jednotlivých zdrojů. V syrském konfliktu pokračuje systematické porušování mezinárodního práva. Kromě opakovaného použití chemických zbraní dochází i k dalším útokům na civilisty a na civilní zařízení. Cílených útoků nebyly ušetřeny ani nemocnice. Je přitom zřejmé, že nejčastějším a nejvážnějším pachatelem je sám syrský režim, tedy vláda, která podléhá mezinárodnímu závazku chránit vlastní obyvatelstvo. Řada těchto činů podle všeho představuje válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti. I proto Česká republika podporuje zapojení Mezinárodního trestního soudu do jejich vyšetřování. Mezinárodní společenství jako celek není s to účinně zasáhnout. Česká republika spolu se svými spojenci setrvale vyzývá všechny aktéry konfliktu, aby přispěli k deeskalaci a obnovili mírová jednání. Zároveň se od počátku angažujeme humanitárně. Dnes nejde jen o Sýrii. Generální tajemník OSN António Guterres situaci označil za nejvážnější hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti. Důsledky války pro Evropu jsou zřejmé. Vleklý konflikt povzbudil mezinárodní terorismus, přivedl do oblasti zahraniční bojovníky, kteří po návratu domů představují bezpečnostní riziko, spustil nekontrolovanou vlnu migrace. V neposlední řadě posílil dojem, že se lze válečných zločinů dopouštět beztrestně. Případy chemických útoků v Sýrii byly mezinárodními mechanismy zjištěny opakovaně. Plně podporujeme nezávislé mezinárodní vyšetřování stejně jako přísné potrestání pachatelů. Šlo o omezený a přesně cílený zásah beze ztrát na životech.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Předesílám, že zahraniční výbor se tímhle zabýval minulý týden, na konci týdne. Tak jak jsem ta stanoviska sledoval, a teď nemám na mysli to, že u nás, já to vím, nebylo vždy jednoduché najít shodu mezi ústavními činiteli. Ale já jsem pozoroval, že nebylo docela jasné ani stanovisko členů vlády. Možná si pamatujete, tehdy také bylo podezření na chemický útok provedený Asadovým režimem a na to vystartovalo těch prvních 59 tomahawků, které opět odpálily Spojené státy. A možná si vzpomenete, že jsme to komentovali různě tehdy. A je to proto, protože v průběhu měsíce také úspěšně, docela zásadně měnil svou pozici. A teď jde o to, že není jednoduché v takové situaci se k tomu postavit. A pro mě je pro veřejnost docela nesrozumitelné, pokud jednoduše řekneme, že to odfajfknem, řekneme si ano. Proto jsem řekl, že tady nestačí si jenom říci "v pořádku, zase bombardujeme", když přece vidíme, že je to spojeno s obrovskými nejasnostmi a problémy, s obrovskými otázkami, co to vlastně v té Sýrii dneska děláme. A dneska, když to zjednoduším, v Damašku jsem slyšel, jak se radují lidé v ulicích, že to stálo tak málo, že to vypadá, že je to vlastně legrace a že se nic neděje. Takže tady se dělají spektakulární divadelní akce. My to všichni pěkně odsouhlasíme, ale vůči těm lidem, kteří tam jsou, se nezměnilo vůbec nic. Takže mi připadá, že tohle za debatu stojí. A to je dneska to, co obecně hrozí. Navíc máme vládu, která je v demisi. To je prostě objektivní situace. Já si myslím, že v této chvíli pro veřejnost to ze stanovisek představitelů této země jasné není. A proto ten bod navrhuji a doufám, že to schválíte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Vyřiďte prosím panu prezidentovi, že Francie stojí za Spojenými státy. Nějakou asi máme, ale hlavně máme společnou bezpečnostní a zahraniční politiku. Jsme součástí Severoatlantické aliance. A já v okamžiku, kdy pan předseda... Nemůžu pokračovat, dokud ta řada přede mnou...
Náš návrh pracuje s variantou, že uchazeč o pozici nejvyššího státního zástupce musí mít odpovídající morální integritu a desetiletou právní praxi, která se ale nemusí omezovat na prokurátorské zkušenosti, protože v této pozici se jistě uplatní i zkušenosti z advokacie nebo soudnictví. Přiměřeně toto platí i pro ostatní vedoucí státní zástupce. Další změnou je posílení pozice vedoucích státních zástupců stanovením výčtu situací, kdy mohou být odvoláni z funkce. Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování stejných případů dvojím metrem, protože praxe kárných senátů může být lépe sjednocována.
Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid.
Děkuji za volání ke klidu, pane předsedající. Tímto krokem předejdeme posuzování - pardon, to už jsem se vrátil zpátky. Rád bych vás proto požádal o podporu tohoto návrhu a jsem zde pro vyjasnění jakýchkoli nejasností.
Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu.
Sdělím jenom, že vláda nám zaslala své stanovisko, ve kterém vyslovila nesouhlas ze tří důvodů. Já sděluji stanovisko vlády a pak se přihlásím sám za sebe do obecné rozpravy.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní tedy otvírám rozpravu a žádám pana poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova v rozpravě. Přihlášený je pan kolega Marek Benda.
Děkuji za slovo. Co mi nejvíce na tomto vadí, je to, že neřeší zákon o státním zastupitelství komplexně. Navrhovatelé dále nijak neřešili související otázky výběru vhodných osob pro výkon funkce vedoucích státních zástupců, kárného řízení nebo problematiku pravidelného hodnocení státních zástupců a pravidla jejich kariérního postupu. Týká se to zejména zahrnutí veřejného ochránce práv mezi kárné navrhovatele. Ta jsou v mnoha případech personálně slabě obsazena a není jasné, zda by vůbec bylo možné v praxi dodržet všechny podmínky pro výkon funkce okresního státního zástupce, konkrétně požadovanou délku praxe a zároveň neopakování výkonu funkce. Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Strýčkovi za jeho vystoupení. Další písemnou přihlášku nemám. Pane poslanče, máte slovo.
Snad jenom první, co předešlu. Pan navrhovatel končil svou řeč: chyba zákonodárce - vložení článku 80 do Ústavy do moci výkonné, nikoli do moci soudní. To prosím není chyba zákonodárce. Já jsem tehdy zákonodárcem byl, tu Ústavu jsem schvaloval. A dali jsme to tam záměrně a chtěli jsme, aby státní zastupitelství bylo součástí moci výkonné. To byl zcela záměrný akt, kdy jsme byli přesvědčeni, že veřejná žaloba odpovídá výkonné moci a že ten, kdo je nezávislý, je soud. To je první věc. A poslední poznámka, kterou pokládám možná za nejzásadnější. To prostě pokládám za velikánskou chybu a velikánský problém tohoto návrhu zákona.
I nadále se stavíme za politické řešení pod patronátem OSN. Samozřejmě budeme nadále poskytovat humanitární pomoc i další prostředky na stabilizaci situace běženců v Sýrii i v okolních zemích. Důležitou součástí našeho úsilí zůstává přítomnost zastupitelského úřadu České republiky v Damašku. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji. Řekl bych k té debatě několik poznámek úvodem. To jsme si nevšimli toho, že ta válka už trvá několik let? Já bych chtěl říci, že existuje docela silný důvod, proč se zabývat tímto problémem. Ale chci vám říci, nejde jenom o těch půl milionu mrtvých. Totiž v normálních válkách se vyčerpají lidé, vyčerpají se zdroje a na tu všeobecnou únavu ta válka taky občas skončí. Jenomže protože je tam všechno dodáváno téměř nekonečně, tak se tam dá válčit potom desetiletí. Že chudáci Syřané. Pro mě byl pěkný zážitek - nebo pěkný - hrozný zážitek s jedním malým syrským chlapcem, mladým, který mi řekl: "Mně už je úplně jedno, kdo ty bomby shazuje! Mně je to úplně ukradené, kdo to je. Prostě je to příšerné a nedá se v tom žít!" Protože nebezpečí toho proxy konfliktu je v tom, že se tam vlastně na tom území střetávají mocnosti. A že se dokonce mohou střetnout fakticky! A v tom je dokonce riziko konfliktu, který může ještě přerůst! A v tom se nás to zatraceně týká. A zrovna v té situaci, která vznikla před několika dny, se to vlastně rýsovalo. A to je přece to, co si pamatujeme z 20. století. Bylo to obrovským rizikem konfliktů, které najednou vzniknou z jedné příčiny na jiném území, ale které pak přerostou v konflikt obrovského rozsahu. Proč bychom se tím měli zabývat? A k reakci, která může najednou vést k něčemu, co si ani neumíme představit. A nevíme, jestli lidé, ale dokonce možná i ten materiál, který se týká těch chemických zbraní, ten byl možná také vyklizen, takže ty škody jsou potom minimální. A my jsme tady udělali jeden velký ohňostroj, jednu velkou divadelní akci a já se ptám, jaký je její užitek, když jak jsem už dneska řekl, v Damašku se radují na ulicích, že to prošlo tak hladce. A zřejmě pokračujeme, jako by se nic nestalo. Tak jaký je efekt této akce? Co jsme opravdu dokázali? Dneska se každý dostane k informacím, ve kterých zjistí, že americký prezident před měsícem řekl, že co se týče Sýrie, tak boj s Islámským státem tam končí a my ze Sýrie odcházíme. Což pan Bašár Asad zřejmě viděl. Takže viděl, jak dopadl ten, který řekl, že se v Sýrii zůstane. To znamená - chápete...? Nemění se ani pro ty lidi, kteří tam žijí. A myslím si, že by to pak měla na příslušných místech i činit Česká republika. Já jsem si dobře vědom toho, co tady také zaznělo, myslím, z úst pana poslance Kalouska. Že jsme součástí určité architektury, určitých institucí, které nám dneska garantují bezpečnost i prosperitu. Tohle je debata, kterou potřebujeme. Abychom dali najevo, že se tím zabýváme a že se snažíme, aby Česká republika v tom poctivě splnila ten úkol, který má.
Diskuse o tom, jakým způsobem systém nastavit tak, aby byla zachována rovnost volebního práva a zároveň posílena stabilita volebních obvodů do Senátu, jsou vedeny již několik let. Vláda je připravena na základě diskuse se senátory a poslanci předložit návrh nové úpravy volebních obvodů do Senátu, která by při zachování rovnosti volebního práva zajistila co možná nejvyšší stálost senátních volebních obvodů. V tomto ohledu tedy iniciativu Senátu i doprovodné usnesení vítám. Děkuji za pozornost.
Je tomu tak.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych řekla asi to, co tady řekl pan ministr vnitra. Děkuji vám za pozornost.
Doopravdy takovýto návrh je předkládán každé dva roky a každé dva roky je předmětem kritiky na půdě Senátu. To je tedy ten požadavek rovnosti volebního práva jednotlivých občanů. Proto Senát tentokrát už se rozhodl neschválit tento návrh zákona, který se doopravdy každé dva roky opakuje, a přijal ten pozměňovací návrh. Není to definitivní řešení. Ta diskuse zahrnuje například ambicióznější variantu v Ústavě zakotvit stálé senátní volební obvody.
Děkuji za slovo. To za prvé. A za druhé také s tím, že změny volebních obvodů při volbách do Senátu byly opravdu časté. Proto tento senátní návrh klub Starostů a nezávislých podpoří. Protože pokud bychom tento návrh nepřijali, mohlo by dojít k paradoxní situaci. Sice by bylo zachováno pravidlo změny volebního obvodu při změně počtu obyvatel plus minus o 15 %, ale v tomto případě by obvody neodpovídaly tomuto pravidlu, což by mohlo mít za následek to, že po volbách by někdo mohl volby napadnout s tím, že obvody neodpovídají právě tomuto ustanovení. Čili znovu opakuji, my tento návrh podpoříme. Podporou senátního návrhu však odsouváme problém poněkud dále. Proto předpokládám, že Ministerstvo vnitra připraví, tak jak zaznělo ze Senátu v usnesení, návrhy na nové volby, na nové vymezení senátních obvodů tak, aby za dva roky bylo možné hlasovat podle nových pravidel. Děkuji za pozornost.
Nyní pan místopředseda Vojtěch Pikal k vystoupení.
Ještě jednou písemné interpelace ve čtvrtek nebudou. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Pokud nezazní námitky, nechal bych o návrzích z grémia hlasovat najednou. Hlásí se pan předseda Faltýnek K pořadu schůze, ano. Takže pan předseda Faltýnek k pořadu schůze.
Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo.
Ptám se, kdo dál? Eviduji přihlášku pana poslance Zaorálka.
Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Aby to bylo hlasovatelné, tak kdyby s tím souhlasil, že bychom ten jeho návrh rozdělili na dva. Že bychom mohli hlasovat o vyřazení bodů 61 a 65, to jsou zprávy, které volební výbor ještě neprojednal, takže je logické je vyřadit. Takhle budeme jenom hrnout ty body před sebou. Takže pokud by pan předseda Poslanecké sněmovny o tom nechal hlasovat zvlášť, tak se s tím vypořádáme hlasováním.
Čekalo se tedy na vyjádření americké administrativy. Jestli si to pan premiér přeje. Nemáme tady vládu s důvěrou. A tady tedy ty názory i v tomto ohledu - já alespoň cítím na základě té debaty, která byla k Sýrii, že mohou být velmi rozporuplné. Co si o tomto návrhu myslí ministr zahraničních věcí? Mě by to zajímalo. Nebudu navrhovat přerušení, abyste mi neřekli, že obstruujeme a prostě nechceme, aby se ten návrh dál v rámci toho procesu projednával. Bohužel, jak říkám, není vina pana ministra, že tady není.
Děkuji.